Takže já tu svoji původně rozsáhlejší řeč končím s tím, abychom dali v hlasování najevo jednoznačně svoji vůli, jestli chceme zákaz kouření v restauracích, nebo nechceme. Tam se to tenkrát povedlo. Doufám, že se nám povede dát minimálně ten svůj názor v rámci hlasování najevo.
Mám tady faktické poznámky, kolega Snopek počká. Mám faktickou poznámku poslance Klána, Vyzuly, Lorencové a Urbana. Prosím, pane poslanče.
Děkuji za slovo. Šli cestou částečné regulace. Podle mého názoru ta částečná regulace je lepší než jít úplnou regulací, úplného zákazu. Mám k tomu jeden argument. Je lepší částečná regulace, protože ti lidé si na to postupně budou zvykat. Podotýkám, já jsem nekuřák a nemám problém s úplným zákazem kouření. Mají to i státy v Evropě, má to Francie, má to Slovensko, v současné době ještě stále Rakousko, Řecko a další. Já jsem tady o tom mluvil.
Nyní pan poslanec Vyzula, potom paní kolegyně Lorencová, pan kolega Urban a dále se přihlásil pan kolega Bendl.
Až bude řečena, tak uvidíte sami, jak je náročná. Já vím, že jsou tady jiné názory, a nemá cenu to celkově rozebírat. Je celá řada studií na internetu, když si na to někdo klikne, tak může číst celý den. A nikotin je jedna z nejnebezpečnějších návykových látek.
Nyní paní poslankyně Lorencová s faktickou poznámkou, poté pan poslanec Urban, poté pan poslanec Bendl. Prosím, paní poslankyně, máte slovo k faktické poznámce.
A to je až druhá věc. Chápu to do značné míry. Trochu tolerance aspoň mi tam chybí.
Nyní pan poslanec Milan Urban také k faktické poznámce. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Děkuji, pane místopředsedo, za slovo. Němečka celkem dost rád, ale přesto musím říct, že se tady skloňovalo, co je normální. Je normální, aby lékaři a sestry odcházeli za hranice? Je normální, abychom se starali o své seniory, o své maminky a tatínky tak, abychom si byli jisti, že prožijí klidné stáří? Je normální, aby se lidi nezabíjeli na silnicích? V tom bych ve všem mohl pokračovat a myslím si, že to normální je. Samozřejmě možná máte pravdu, ale je tohle nejdůležitější problém této společnosti? Není. Myslím si, že je dostatečně ošetřen stávající legislativou a že to, jak se mu teď věnujeme, neodpovídá důležitosti a prioritám, které máme a musíme v této Sněmovně řešit.
Děkuji panu poslanci Milanu Urbanovi. Nyní ještě faktická poznámka pana poslance Petra Bendla a poté pan poslanec Václav Snopek, pokud na něj dojde.
Já bych prosil, neštiťte se toho slova majitelé. Proč se bojíte říkat "majitelům zakážeme nebo majitelům dovolíme"?
Máme tady podstatně důležitější zákony, kterým bychom měli věnovat tolik času.
Děkuji panu poslanci Jiřímu Petrů. Dalším řádně přihlášeným je pan poslanec Jan Klán.
Děkuji za slovo. Zákon se na tohle smrsknul, alespoň v médiích to takto pociťuji. A já jsem tady zastáncem tzv. částečné regulace zákazu kouření, a to po vzoru Rakouska nebo Slovenska. Kouření v restauracích je možné v oddělených místnostech, které nesmí zabírat více než 50 % plochy restaurace a musí být izolované od zbytku provozovny. Mohou se ovšem rozhodnout, že budou nekuřáckým zařízením nebo kuřáckým. To slovo je evidentně velký rozdíl: může a musí. Tedy kuřácké nebo nekuřácké. A já jako nekuřák, když půjdu do kuřáckého zařízení, budu to mít u vstupu jasně označeno, tak o tom budu vědět. A budu vědět také o tom, že mi tam načichne oblečení, vlasy, cokoliv dalšího. A půjdu si tam zkazit zdraví. Problematika je jiná, že když člověk přijde do zaměstnání do tohoto prostředí, tak samozřejmě tam by se to muselo upravit. A tuhle úpravu mají v Rakousku. Já osobně se opravdu kloním a zastávám ten názor, aby tady došlo k částečné regulaci. Protože pojďme cestou částečných regulací postupných. Protože oni musí projít živnostenským povolením, hygienou - a já jim ještě budu nařizovat, jaké zařízení mají mít? To mně přijde trošičku velice problematické. Když jsme to projednávali na výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj, tak tam padly různé návrhy a náměty. A já jsem se ptal, jak to bude s kluby. Klub, uzavřená společnost, může to být šipkařský klub, klub přátel tiché poezie a dalších věcí. Je to přece jenom uzavřená společnost, vy přispíváte na chod klubu, máte vstupní karty - a jak to bude? Mají seznam svých lidí, klientů a podle toho vždycky tam do toho zařízení člověk přijde. Já říkám, že úplný zákaz kouření, možná, neříkám s jistotou, bude znamenat konec vesnických hospod. Alespoň někde, neříkám, že všude. Co je to slovo převážně? Ani na výboru, když jsem se na to ptal předkladatelů. A slovo převážně - tak oni mi řekli: víte, my jsme jenom právníci a to je to samé jako slovo neprodleně. Rozumím tomu, dneska je to samozřejmě potřeba, někomu na srdci nějakým způsobem leží zdraví občanů najednou. Ale uvědomme si, že my asi nejsme v té fázi, že bychom měli dodržovat úplný zákaz kouření. Není to pravda. Mohli jste vidět, že ne všechny státy v Evropě mají úplný zákaz. Většinou se jedná o částečný zákaz kouření v restauracích a barech. A když to upravíme i tou částečnou regulací, tak se zařadíme po bok těch států, které to mají alespoň upraveno, a nebudeme tím jediným ostrůvkem v Evropě, který zákaz kouření nemá upraven.
Dalším řádně přihlášeným je pan poslanec Jiří Štětina.
Budu na rozdíl od svých předchůdců velmi stručný. Myslím si, že toto je jeden ze základních zákonů, které chrání zdraví našich občanů. A jde to. Dokonce se dá nekouřit, i když se mastí mariáš, kdy karta chce dým. Myslím, že pan ministr zde řekl všechno stručně a jasně. Nemám k tomu jediné výhrady a jenom chci říct, že zdravotní výbor se otázkou kouření opakovaně zabýval. Projednal x pozměňovacích návrhů.
Jde o novely zákona o důchodovém pojištění. V roce 2014 se podíváme, že máme ve Sbírce zákonů pět novel, v roce 2015 dvě novely, v roce 2016 už jednu novelu - a dneska je květen a projednáváme vlastně souběžně v jednom dni v jedné chvíli dvě samostatné novely. Byl bych také nerad, kdyby byla vnímána jako nějaký dárek. Máme zde zkušenosti ze zahraničí, vracíme se k tomu a svým způsobem uznáváme, že krok zrušení důchodových kategorií nebyl zrovna nejšťastnější. Byl to Jáchymov, byla to Kutná Hora, postupně docházelo k těžbě různých kovů a nakonec i uhlí.
Také děkuji a prosím pana poslance Kaňkovského, který je aktuálně posledním přihlášeným do rozpravy.
Dobré dopoledne, vážený pane předsedající, vážení členové vlády, milé kolegyně, vážení kolegové. My se s tím potýkáme v ordinacích. Pokud se podíváme na zkušenosti ze zahraničí, tady opravdu velmi pokulháváme. Děkuji vám za pozornost.
Zeptám se na závěrečná slova. Já jsem avizoval pauzu. Teď, nebo ještě chcete diskutovat o proceduře? Teď hned.
Není tomu tak. Je tady žádost o odhlášení. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Návrh procedury byl přijat.
Čili první by se měla hlasovat varianta - návrh A varianta 2, což je v přenosu sedm let.
Omlouvám se, prvně tu mám návrh legislativně technických úprav. Nejsou, dobře. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Stanovisko prosím. Návrh nebyl přijat.
Já vám děkuji, pane předsedající, a prosím vás, abyste dal hlasovat o návrhu zákona jako celku.
Ano. Tím jsme se vypořádali se všemi pozměňovacími návrhy. Zahajuji hlasování o návrhu zákona jako celku. Návrh byl přijat. A nyní se táži navrhovatele, zda má zájem vystoupit před otevřením rozpravy.
Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, předložený návrh byl zde v Poslanecké sněmovně probírán již několikrát. Prioritní je v tomto ohledu zvýšení ochrany veřejného zdraví, zejména pokud jde o děti a mladistvé, ale zároveň zaměření na snížení dopadů škod působených návykovými látkami. Chtěl bych vás proto požádat, abyste při hlasování o pozměňovacích návrzích podpořili pouze ty, které mohou k dosažení těchto cílů přispět. K jednotlivým věcným okruhům pozměňovacích návrhů bych rád zmínil následující. Úplný zákaz kouření v restauracích, kavárnách, barech je jedním z nosných opatření předloženého návrhu.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Sám jsem z Kladenska, z vesnice, která byla plná horníků. Trošku tomu rozumím, protože můj dědeček zemřel v 53 letech na typickou hornickou chorobu. Byl to horník celý život. Hornictví je výjimečné povolání, výjimečně náročné povolání, zdravotně rizikové, nakonec ten příklad jsem vám tady řekl. Přesto bychom měli i v tomto uvažovat racionálně. Takže tolik mé stanovisko a podle tohoto stanoviska budu samozřejmě hlasovat.
Děkuji za slovo. Ona přijde s nějakým návrhem a do toho jsou tady pozměňovací návrhy z řad koalice, takže z toho jsme zmateni, co vlastně tedy chcete.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Dámy a pánové, já bych také chtěla pozdravit delegaci našich zástupců horníků. Úsvit - Národní Koalice podpoří pozměňovací návrh, který bude podporovat těch sedm roků, aby šli dříve, než zní původní návrh zákona. Z jednoho prostého důvodu. Vy jste tady z toho udělali úplnou bramboračku. Začali jste do toho míchat další profese. A já si myslím, že spravedlivý už tu jednou důchodový systém byl a to byla kategorizace důchodů, která byla zrušena. A tak si uvědomme, že je potřeba, aby se tato kategorizace vrátila. A nyní jednáme jenom o hornících.
Prosím pana poslance Šincla, po něm se připraví pan poslanec Novotný, s řádnými vystoupeními.
Měl jsem připravený dlouhý projev, ale slov o nutnosti dřívějšího odchodu horníků do důchodu bylo již tady v Poslanecké sněmovně vysloveno mnoho a mnoho. Proto bych vás místo dlouhého projevu jen chtěl požádat o podporu našeho pozměňovacího návrhu, který zde předložil předseda našeho poslaneckého klubu. Jde konkrétně o zkrácení odchodu do důchodu o sedm let. Věřím, že v Poslanecké sněmovně všichni splní to, co několikrát těmto pracujícím horníkům slíbili. My svůj slib těmto pracujícím horníkům splníme.
Děkuji za slovo. Vážený pane předsedo, vážené kolegyně, kolegové, budu velmi stručný. Já velmi vítám tento zákon. Samozřejmě že ho též budu podporovat, neboť jsem z hornického Sokolova. Protože ten problém určitě nastane též na Mostecku a na Sokolovsku. Takže myslím si, že práce v povrchovém dobývání je velmi obtížná. Neříkám, že je stejně obtížná jako v hlubinném, ale samozřejmě za úvahu by stálo, zda i tady by nemělo dojít k nějakému zkrácení odchodu do důchodu. Děkuji za pozornost.
Je to otázka psychického vypětí, fyzického vypětí, je tam teplo, je tam vlhko, je tam prach, prostě veškerá kombinace, kterou si člověk může vymyslet, skutečně v tom dole je. A samozřejmě je pravdou to, a říkám to upřímně, že pomůže řešit tu složitou otázku v OKD. A nedá mi to, abych se toho OKD nedotkl.
Jsem však připraven se smířit s pozměňovacími návrhy, které nejdou proti smyslu tohoto zákona, i když ve mně nevyvolávají třeba právě velkou radost, vše v rámci přijetí této normy jako celku. Rovněž akceptuji obdobný návrh poslance Zemka, kterým by se umožnilo kouřit vodní dýmky ve stavebně oddělených prostorech k tomu vyhrazených v rámci restaurací, barů, kaváren a zejména čajoven. Vodní dýmky nejsou rozhodně méně zdraví škodlivé než kouření cigaret, nicméně i zde je potřeba určitého tolerantnějšího přístupu. V souladu se stanoviskem výboru pro zdravotnictví nemohu podpořit pozměňovací návrh výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj, kterým se navrhuje zcela problematiku elektronických cigaret z působnosti návrhu zákona vypustit. Ve druhém čtení se objevily pozměňovací návrhy týkající se zákazu prodeje tabákových výrobků a souvisejících výrobků na některých typech míst. Nepovažuji to za vhodné ani účelné. V rámci druhého čtení byly rovněž načteny pozměňovací návrhy týkající se podávání a prodeje alkoholických nápojů na sportovních akcích a návrhy, které navrhují rozšířit místa určená k příležitostnému prodeji a podávání alkoholických nápojů. Ministerstvo nemůže podpořit pozměňovací návrhy, kterými by došlo k rozvolnění prodeje a podávání alkoholických nápojů s vyšším obsahem etanolu, což by šlo významně nad rámec i stávající právní úpravy. Ministerstvo zdravotnictví dále podporuje úpravu navrženou poslancem Krákorou, a to výjimku ze zákazu prodeje a podeje alkoholických nápojů ve školách a školských zařízeních, ve kterých probíhá výuka v oborech vzdělání se zaměřením na gastronomii, hotelnictví, zemědělství, potravinářství nebo potravinářskou chemii. Tato úprava byla podpořena i zástupcem Ministerstva školství. Ačkoli jsem navrhoval co nejbližší termín účinnosti návrhu zákona, uznávám, že je třeba, aby provozovatelé a prodejci získali více času na přizpůsobení se novým podmínkám. Přesto podporuji pozměňovací návrh s účinností od 1. ledna 2017, což považuji za rozumný termín reflektující očekávanou délku legislativního procesu. Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, věřím, že i přes nastíněné množství pozměňovacích návrhů se nám společně prostřednictvím tohoto návrhu zákona podaří přispět ke zlepšení situace v oblasti ochrany před návykovými látkami a v důsledku toho i ke zlepšení zdraví obyvatelstva. Děkuji za pozornost.
Děkuji panu ministrovi. Otevírám rozpravu, do které se jako první přihlásil pan poslanec Jiří Petrů.
Děkuji, pane předsedající. Dámy a pánové, pro mě v tomto zákoně byly tři základní oblasti, na které jsem se soustředil a kterým jsem věnoval pozornost, a sice ty oblasti, ve kterých stávající zákon byl v podstatě permanentně překračován a to překračování bylo tolerováno. Týká se to školských zařízení, která se zabývají přípravou žáků v oborech, které se týkají gastronomie, hotelnictví, zemědělství, potravinářství nebo potravinářské chemie. Z jakých důvodů? Existují VIP tribuny na sportovních akcích, ve sportovních arénách, sportovních stadionech, kde se také požívá welcome drink atd.
Děkuji panu ministrovi, děkuji panu zpravodaji a přerušuji tento bod. Materiál mají uvést ministr obrany Martin Stropnický a ministr zahraničních věcí Lubomír Zaorálek. Ale slovo dám nejdřív s přednostním právem předsedovi klubu ODS Zbyňku Stanjurovi.
Já navrhuji přerušení do příchodu ministrů, zejména ministra obrany v této chvíli. Pokud nepřijde a vy to neodsouhlasíte, tak vám říkám, že si vezmu pauzu.
Spustím gong, odhlásím vás všechny. Děkuji vám. Ale předtím, než otevřu dál rozpravu, předseda klubu KSČM Pavel Kováčik.
Prosím o pět minut pauzu na poradu klubu KSČM.
Děkuji. Přestávka pro poradu klubu KSČM uplynula.
Samozřejmě závisí na vás. Chápu, že nekuřáci mají jiný názor než kuřáci. Děkuji za pozornost.
Děkuji panu poslanci Štětinovi. Dalším řádně přihlášeným je pan poslanec Petr Bendl.
A podotýkám, že restauračních zařízení se zákazem kouření z rozhodnutí vlastníka je v České republice čím dál tím více. Podotýkám, že řada vlastníků restaurací se tomuto trendu přizpůsobuje. Čas ukáže, jak to vlastně je. Ale úpěnlivě se Ministerstvo zdravotnictví bránilo tomu, aby tyto marginální náklady platil stát. A v případě, že se nakonec ukáže, že jej opravdu porušil, zaplatí to ten dotyčný, který porušil zákon. A v případě, že ne, zaplatí to v podstatě ten, kdo se tak domníval a nechal odvést na své vlastní náklady toho dotyčného k vyšetření a podobně. Pozorně jsem poslouchal pana ministra a jsem rád, že alespoň někde k nějakému kompromisu dojde. To podotýkám a velmi zdůrazňuji, protože často slyším argumenty, že cigarety někomu smrdí a podobně. To v případě elektronických cigaret neplatí. U stavebně oddělených prostor, tam jsem pochopil, že je tady vůle k nějakému kompromisu jej najít.